Máme nejdražší elektřinu, vyvážíme, sousedi mají levnější. To vy považujete za normální? No, vždyť jste klesli z devátého místa, které my jsme dosáhli, na dvanácté. A aby mohla svým občanům dlouhodobě zajistit bezpečnou existenci a stále rostoucí životní úroveň! I toho si je nastupující vláda vědoma. Vždyť jste měli toho hlavního cenzora! No od koho je? No od Radečka Pokorného, který řídí tady Síkelu!
Po celoživotní práci pošlete seniorku, osmdesátiletou seniorku, na dávky. Jinak samozřejmě z našeho pohledu, z pohledu SPD jsou nutná i další prorodinná opatření. Například veřejná zařízení předškolní péče musí být podle našeho názoru financována z veřejných zdrojů a musí být dostupná na celém území státu. Výrazné příspěvky na školní pomůcky, kroužky a stravování. Velmi podstatný je i tlak státu na zvyšování v evropském kontextu nesmyslně nízkých českých mezd. Ostatně tady si na to oprávněně stěžují někteří odboráři i ze Škodovky z Mladé Boleslavi. A já jim rozumím, že se jim nelíbí, že za ty zisky, které má Škodovka, se zvyšují platy v Německu, ve Wolfsburgu, místo aby se zvyšovaly ještě více platy pracovníků v České republice. Stát musí podle našeho názoru usilovat o zvýšení těchto nesmyslně nízkých mezd. Protože třicet let po sametové revoluci, a pořád jsou tady třetinové platy než ve vyspělých západních zemích. Vláda na tom nepracuje. Samozřejmě navyšování minimálních mezd takovým způsobem, aby to zase neohrozilo zaměstnanost. To je důležité samozřejmě říct hlavně u těch nízkopříjmových skupin občanů a u těch manuálních profesí, ale to my říkáme od začátku. SPD je jedinou stranou, která navrhuje zestátnění exekutorů. A já myslím, že by mělo být úkolem státu ten systém upravit tak, aby dlužník dostal... pardon, aby věřitel dostal své peníze, zároveň dlužník nebyl tak sedřen z kůže, že to ve finále způsobuje státu ještě větší škody jak na sociální dávkách, tak samozřejmě i na tom, že potom chybí ty odvody. Ale my to tady říkáme celou dobu a je to, jako když hrách na zeď hází. Proto se ani nedivím, že občané přezdívají Fialově vládě "ukrajinská vláda" a že přezdívají premiérovi Fialovi "ukrajinský premiér". Já se tomu vůbec nedivím, protože to jsou fakta. A v podstatě já občanům dokonce i plně rozumím v tomto, v této přezdívce, kterou dávají vládě a premiérovi Fialovi. Občané prostě správně vycítili, že vy nejste vláda pro české občany. Takže ano, to přízvisko "vlastizrádná" je v podstatě příznačné. Důchodový systém podle našeho názoru musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Ne, podívejte se na internet, podívejte se například na diskuse, na mé profily, a to mě sleduje téměř půl milionu českých občanů na mých sociálních profilech, takže to je poměrně dost velký průřez. To není, že to píše jeden občan. To píšou tisíce lidí. Ale ne jednorázově, to píšou pořád tisíce a tisíce lidí. Co SPD naopak preferuje a chceme, tak je výrazná státní podpora různých forem zajištění na stáří mimo klasický důchodový systém. Tedy například podpora dobrovolného penzijního připojištění, životního pojištění, stavebního spoření a podobně. A zase Fialova vláda jde opačnou cestou a tuto podporu hodlá razantně snížit. Což samozřejmě ochotu a motivaci lidí zajistit se na stáří velmi oslabí. Na šedesát osm let! protože když je to... ne v pohodě, děkuju. Takže vy chcete teď, abych neztratil nit - váš návrh je zvýšit věk odchodu do důchodu, a už to zaznělo i celým mediálním prostorem, na 68 let. Takže takhle, takhle jedná Fialova vláda.
Pan poslanec je přítomen v sále. A já žádám paní poslankyni Evu Fialovou, aby se ujala slova. Můžete dát námitku proti postupu předsedajícího. Já žádám paní poslankyni Evu Fialovou, aby vystoupila. Kolegyně a kolegové, umožněte paní poslankyni, aby vystoupila na mikrofon. Je to jenom na vás, jestli přijdete a na mikrofon promluvíte. Jako další je přihlášena paní poslankyně Romana Fischerová. Jakým způsobem případně dopadne porada předsedů klubů a vedení Sněmovny, nedokážu predikovat. A vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste uvolnili místo kolem pultíku a umožnili paní poslankyni vystoupit. Vzhledem k tomu, že bylo předchozím poslankyním umožněno, aby vystoupily na mikrofon, považuji to za možné i v tomto případě, a já paní poslankyni zapínám časomíru.
Jak dlouho se u nás čeká? Počet lůžek na počet důchodců, jsme ještě horší než Slovensko. Přemýšlela o tom vláda vůbec při svém návrhu? Důchodci už zkrátka nemohou měnit práci za novou a lépe placenou, své už státu odvedli. No prosím vás, dneska ráno mi někdo poslal rozhovor z Radiožurnálu, kde Lucie Výborná mluví s jednou paní, která pracovala na call centru na půjčky. A já jsem to kdysi řešil tady a vlastně už ani nevím, jak to bylo, nás přesvědčili, že vlastně lichva, že to se nedá zastropovat a že vlastně to nemůžeme. Takže paní, která píše paní Knechtové. Kladu si tedy několik otázek. No ČNB bych do toho nepletl, ti jsou stejní jak ta vláda, ti také devastují tuto ekonomiku a všechny a hypotéky. O tom jsem už mluvil. Vypovídá to buď... a firmy samozřejmě. Firmy. Vypovídá to buď o jasném záměru, co se vláda pokusí letos prosadit, nebo o naprosté neodbornosti a laxnosti lidí, ano, správně, laxnost lidí, kteří o tom rozhodují. Přestože se o valorizaci mluví jak o zvýšení důchodů, jde přece o dorovnání vlivu inflace. Navíc částečně a zpětně dle toho, jaká inflace už byla. Ano, Babišova drahota. A ptá se paní dál: Jak je možné, že se během několika aktuálních týdnů prosazuje změna zákona již platného a skutkovou podstatu naplněného, kdy běží čas na výplatu předem určených výší valorizace? Správná otázka. V právním státě bych jako občan očekávala, že zákon je nade vše, a to i jiné, než ten o důchodovém pojištění. Já myslím, že těch analýz, ty jsou jednoznačné. Ale my stále věříme, že pan prezident to spojí, jak sliboval. A že pokud dojde k jeho změně, nebude to na hraně ústavnosti a tak chaotické nahonem, jak je to nyní. Takto to pro běžného občana působí, jako by se ve vládě spalo a najednou se zjistilo, že je třeba už opravdu něco udělat. A potom zjistí, že kdo je platí a kde pracujou a proč. Nehledala se náročnější řešení, kde by stát mohl ušetřit? Kde by mohl získat zbytné finance? No tak to my navrhujeme, ale vládu to nezajímá. My jsme měli kuře v sobotu, jinak byly brambory na loupačku a měli jsme i tu zahradu. Nestane se takovýto postup precedentem pro budoucí změny zákonů? Správná otázka. Ale tady ta paní to asi myslela úplně jinak. Ale určitě i tady jsou rezervy, kde by se mohlo asi ušetřit. Ale uvidíme. Dočkáme se následně toho, že vězně vypustíme na svobodu, aby se živili sami jak dokážou. Nebo jiný příklad. Myslím si, že tohle je opravdu hodně nebezpečná hrana, po které vláda kráčí, pokud by se z toho měl stát způsob, jak obejít opozicí a řádně projednávaných změn v zákonech, aby vláda schválila, co bude chtít. Nejsem jistě jediná, koho tyto otázky trápí. Děkuji za vaší pozornost. Věřím, že jako naši volení zástupci si uvědomujete nelehkou situaci každého občana v České republice. Nezpochybňuji samozřejmě, že průměrný a vyšší než průměrný důchod je dnes už na dobré úrovni, ale průměr je průměr.
Ano, kýve, hlasoval. A hlavně byl takto vědomě zkonstruován proto, aby se příjemci důchodů ve velkých počtech nestávali klienty institucí vyplácejících sociální dávky, ale aby jim příjem postačoval k důstojnému životu, protože si to ve svém životě odpracovali a předplatili. Proto není věcný důvod tento mechanismus měnit. Samozřejmě v této souvislosti už tady o tom diskuse byla. Jsem zvědavý, co udělá prezident Petr Pavel, protože ten je podpořen Fialovou vládní pětikoalicí. A tady přesně uvidíme, na jaké straně stojí prezident Petr Pavel. Jo, mluvil o tom, že, takže to jsem tedy zvědavý. A samozřejmě by to spadlo pod stůl. A důchodci by dostali víc peněz. Čekáme na to, jestli je tedy pro, nebo proti. To jsou přece věci, kde nelze dělat kompromisy, kde nelze ustupovat podle názoru SPD. Jako jasně se ukáže, kdo je na čí straně a jak vlastně smýšlí. To jsem zvědavý. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL přesto v naprostém rozporu s tím, s odstupem asi 14 dnů v reakci na finanční dopad zákonné úpravy, s nímž státní rozpočet údajně nepočítá, tak to už jsem komentoval, chce zákonné podmínky zpětně změnit. No, jestli vidím správně, tak tady ani ministr Marian Jurečka není. Takže on na to kašle úplně už. On na to kašle, on už odešel, on ostentativně kašle na všechny důchodce. Takže on už odešel ze sálu. Přece on už je rozhodnutý, když jste rozhodnutí okrást důchodce, tak přece tady nebude poslouchat Okamuru, který ty důchodce chrání.
Nehnula jsem se odsud za ty čtyři dny téměř vůbec, až na naprosté výjimky. Nevysvětlili. Nevysvětlili. Nevysvětlili. Hrozili jste tady škodami až do roku 2050 místo toho, abyste s námi konstruktivně spolupracovali. Naprostý hnus, co tady předvádíte, vy, demokrati! Vy, kteří jste se tak strašně holedbali... jak přijdete s novou dobou.
Eviduji dvě faktické poznámky - první, pan poslanec Jiří Navrátil. Nehlásíte se s faktickou poznámkou, dobře. Další faktická poznámka, pan poslanec Marek Novák.
Pro vás už pozvánku žádnou nemám, ale co se týká toho, na co chci reagovat, tak v první řadě na pana ministra Síkelu, který tady vehementně měří čas. Vám také dojde čas, věřte tomu. Já mám připraveno doprovodné usnesení k tomu zákonu. Chtěl jsem ho tady načíst, ale ono je dlouhé, já to za dvě minuty nenačtu. To je jedna věc. Já se skutečně cítím být zásadně omezen na právech demokraticky zvoleného poslance. Další věcí je, když už tady byl zmíněn z minulého volebního období kolega Volný. Zavřeli jste nám krásně ústa.
Děkuji za slovo. Ale žádná reakce. Za 430 dní jste nikdy vlastně neřekli, co budete plnit. Je tady preambule. Nová vláda České republiky přichází požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu Parlamentu v době, která bez nadsázky patří mezi nejsložitější a nejnáročnější období naší novodobé historie. Tady se píše: Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel. To je ta vaše široká skupina obyvatel. Takže hned druhá věta, epidemie covidu. Žádný jste neměli, žádný covid jste neměli. A já se jenom ptám: vysoká inflace, co s ní budete dělat? To je snad první ministr práce a sociálních věcí, který je totálně asociální, který bere peníze důchodcům. Výrobci elektřiny, ti řídí tuhle loutkovou vládu. A vy jste skutečně nová totalita, jak jsem to tady říkal. Máte všechno. A to, co děláte, je absolutně nepochopitelné. Absolutně nepochopitelné. A já nevím, jak vlastně to má fungovat do konce vaší vlády roku 2025, protože vy tam budete do konce, protože v normálním životě byste nevydělali nikdy ty peníze, které máte. Proto jste šli do politiky. Kvůli sobě, ne kvůli lidem. Já tomu fakt nerozumím. Když vyzýváte o komunikaci - a jaká je to komunikace? Že by si srovnal ministra financí a tady udělal to gesto. No a já nevím, jak ta spolupráce takhle má fungovat. Co na to řeknou lidi? Vy chcete tady skutečně ještě více rozdělovat tu společnost? Já tady budu mluvit, protože mám přednostní právo!
Pane předsedo, jednáte v rozporu s tím, co odhlasovala Sněmovna. Nyní je přihlášena paní poslankyně Pokorná Jermanová, která vystoupí tak, jak je řádně přihlášena. Pane předsedo, nemáte slovo, protože jste se nepřihlásil do rozpravy v souladu s jednacím řádem a s tím, jak schválila Poslanecká sněmovna. Pane předsedo, vedu vás k pořádku.
A v tom je právě ten rozdíl. Vy se rádi označujete za demokraty, a když máte naplnit tento atribut, nebo hodnotu, jak rádi říkáte, tak to udělat nechcete. Najednou zcela demokraticky jste to vy, kdo tu bude rozhodovat o tom, co je demokratické a co není, co je správné a co není? Umím si totiž představit, že podobný pocit mají i někteří ministři a někteří vládní poslanci. Na konci dne je to asi přesně tak, jak to má být. Proto tu máme veřejnoprávní média. A to hlavní je, že nás by ani ve snu nenapadlo kvůli tomuto pocitu navrhnout změnu zákona, která by to měla změnit. Nikdy jsme to nedělali. Naopak jsme byli na sebe hrdí v situaci, kdy si tehdejší opozice vybírala do těchto rad lidi, které chtěla ona. A víte proč? Demokracie není o tom, že vítězí jeden názor. Demokracie je o tom, že vedle sebe stojí dva nebo i více různých názorů a všechny mají stejnou váhu. Znělo: Pozdrav vždy slušně všechny, když jdeš nahoru. Může se stát, že až půjdeš dolů, budeš potřebovat, aby pozdravili oni tebe. Nevěřím tomu, že byste si vy osobně přáli, aby se k vám, až přijde jiná vláda, chovala stejně přezíravě, jak to dělají někteří z vás vůči stávající opozici. Zvláštní na tom je, že to byla přitom vaše vláda, která se v programovém prohlášení zavázala, že bude podporovat média veřejné služby a usilovat o jejich stabilitu. Tento krok stejně jako řada dalších jdou ale obráceným směrem. S novináři jsem vždy komunikovala, vždy jsem se k nim chovala korektně a otevřeně. A chtěla bych vás i vyzvat, pokud je naše úvaha mylná, počkejte s přijetím tohoto zákona. Závěrem se vrátím ještě k tomu, co jsem říkala v úvodu. Řešte tyto věci místo snahy o upevňování moci a vlivu. Děkuji vám, že jste mě vyslechli. Děkuji vám.
Protože tímto de facto končíme dnešní jednací den. Je na tom dohoda?
A já si teď přečtu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má na krku pořádný skandál. Miliony korun určené na příspěvky na děti, humanitární dávky nebo příspěvky pro Ukrajince lidé rozkradli.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 O problému úředníci věděli už loni v květnu, systém ministerstvo vypnulo až nyní. Myslím, že by se měl sebrat a jít se na ty úřady práce podívat, a teď na Facebooku běží, nebo je to i na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, že je další anketa - spokojenost s průběhem vyřizování dávek na úřadech práce. Já je čtu a moc pochvaly tam tedy není. Ptala jsem se na to, protože tam je uvedeno telefonní číslo, z kterého zaměstnanci Úřadu práce volají.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne, vážení členové vlády, já si poznamenám tento bod.
Vážené kolegyně, kolegové, určitě jste zaregistrovali, že hnutí ANO svolalo mimořádnou schůzi s jedním bodem, a to Česká pošta. Pan ministr vnitra předstoupil, šel na tiskovou konferenci před tou mimořádnou schůzí, kde oznámil, že s největší pravděpodobností půjde Česká pošta do insolvence. Znovu opakuji, ministr vnitra Vít Rakušan, když šel do své funkce, říkal, jak je připraven jako ministr vnitra, všichni členové vlády to říkali, jaký mají plán na změnu, jak všechno dají do pořádku. Pan ministr vnitra by měl tady dneska být v Poslanecké sněmovně a měl by tedy říct, kam bude do budoucnosti Česká pošta směřovat.
Takový přístup, jak už jsem řekla, by byl v rozporu s právem Evropské unie upravujícím problematiku veřejných zakázek. Taková entita by zůstala navždy vyloučena ze všech zadávacích řízení, pokud by se tak zadavatel rozhodl. Dle pozměňovacího návrhu bude k vyloučení ze zadávacího řízení moci dojít pouze za předpokladu, že veřejný funkcionář, který je skutečným majitelem, takovou právnickou osobu ovládá nebo se aktivně podílí na rozhodování právnické osoby, která je účastníkem zadávacího řízení. Samozřejmě celý proces pak bude spadat pod přezkum dle platného právního řádu, který se aplikuje na problematiku veřejných zakázek.
Já vám děkuji za slovo.